Tedy nyní k pirátskému návrhu doprovodného usnesení.
Hlasování pořadové číslo 12, přihlášeno 103 poslanců, pro 56, proti nebyl nikdo. Hlasování pořadové číslo 13, přihlášeno 103 poslanců, pro 44, proti nebyl nikdo.
c) zpracovat a předložit návrh zákona v legislativní nouzi, který umožní epidemiologická opatření bez nutnosti vyhlášeného nouzového stavu a centrální řízení krajských hygienických stanic.
Návrh byl zamítnut.
d) spolu s vyhlašovanými opatřeními zveřejňovat řádné odůvodnění, které obstojí u soudu a zohlední datové a jiné podklady, na kterých byla vyhlášená opatření založena.
A připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že to tak pěkně ubíhá, tak já také nebudu mluvit dlouho. V podstatě je dobře, že se domluvila praxe pro studenty, aby byla uznávaná, to zase není takový problém. Problém je, že oni místo stáží jsou v nemocnicích. A ty stáže jim těžko něco nahradí. Já jsem za to panu ministrovi děkoval. Jsem rád, že vznikl velmi rychle, a jsem rád, že je materiál, o kterém se dá debatovat a diskutovat. Je škoda, že jsme předtím o tom materiálu nediskutovali, a pak teprve nebyl zveřejněný. Takových problémů mám celou řadu, ale tento je konkrétní. Tak řekněme, že všechno půjde výborně. No a teď bude Chrám svatého Víta, všichni znáte Chrám svatého Víta. A to je ta drobnost, ten problém, který s tím mám. Druhý problém. Nevím, proč v tom stejném kostele je jiný počet lidí, pokud je bohoslužba, jiný počet lidí, když je tam koncert, a jiný počet lidí, když jsou tam prohlídky. Pokud tady zazní, budu rád. Ale nevadí, když nezazní. Nicméně ďábel se skrývá v detailu. Já bych byl velmi nerad, aby to dospělo v tomto případě ke stejnému závěru. Proto prosím, pojďme odstraňovat z těchto plánů, z těchto strategií, tyto nepochopitelné detaily, tyto nejasnosti a aspoň z první dobré nesmysly a zkusme na nich opravdu spolupracovat. Já říkám to, co tady říkám několik měsíců. Když pak mám reagovat na to, co zaznělo, tak je mi obtížné být jenom korektní a loajální, byť si kolegů, kteří to připravovali, velmi vážím a byť si osobně velmi vážím pana ministra.
Tak nyní s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek. Prosím.
Já jsem jenom potřeboval vyjasnit jednu věc.
Celá situace se tím významně zkomplikovává a logiku to nikomu nedává. To je tedy ten největší podíl, kde to skutečně tvořilo desítky procent těch potvrzených přenosů nákazy. Naše požadavky, abychom vůbec byli ochotni uvažovat o prodloužení nouzového stavu, vyplývají, a budou tedy součástí usnesení, z toho, co je teď nejakutnější řešit. I oni mají své děti, potřebují je živit, i oni mají své nájmy a hypotéky, a nemálo z nich musí samozřejmě nějakým způsobem řešit i náklady, fixní náklady svého podnikání. A co to pak samozřejmě způsobí, tento nebezpečný koktejl, asi nemusím říkat. Tohle je jedna ze základních věcí. Dále budeme určitě požadovat jasný harmonogram, kterým bude vláda komunikovat, jak bude docházet k návratu dětí do škol. Už to tady zaznělo, ale pokud dáme někomu 15 tisíc a rovnou mu z toho jednu třetinu vezmeme, tak to velká pomoc není. Prostě chceme zkrátka a stručně obnovit to, co už platilo, protože jinak ti lidé příliš velkou pomoc ve skutečnosti nezískávají a nemají, z čeho ty odvody hradit. Jednoduché, prosté, snadno administrovatelné.
To je podmínka nutná. Myslím si, že to lze udělat. Vláda by měla zhodnotit provedená opatření. To znamená, padl ten předpoklad, že po dvou týdnech se vyhodnotí nějaké konkrétní opatření. A něco platí zítra a něco bude platit v pondělí a zase příští středu. A k tomu vyhodnocení, jak to konkrétní opatření přispělo k tomu cíli, který máme společný. A pak si myslím, že by vláda toho chudáka "psa" měla přepracovat, abychom taky měli informaci, kdy ten nouzový stav nebude potřeba. Já tomu vůbec nerozumím, což by nebylo tak důležité jako to, že tomu nerozumí veřejnost. Ta debata o prodloužení nouzového stavu není první. Když řeknu, že to bylo odfláknuté vystoupení, tak jsem velmi tolerantní. Ale vracím se k tomu, čím jsem začínal. Zavření neděle nebylo rozumné, lidé se koncentrují v pátek a v sobotu. To, že jsme zavřeli malé prodejny a velké jsme umožnili, nebylo rozumné. A takhle bych mohl pokračovat. To je torzo vlády. To je bohužel smutný obrázek naší dnešní debaty.
Děkuji. Také tady byl bod V - žádá vládu, i bod VI - ukládá vládě. A každý tento bod z hlediska těchto jednotlivých oblastí měl několik dalších podbodů, kde konkrétně bylo rozepsáno, o co Sněmovna žádá vládu nebo v čem na vládu apeluje. A vlastně tyto věci nebyly vypořádány, nebyly na ně dány odpovědi. A v tom materiálu, který jsme jako poslanci dostali, tak zdaleka na to odpovězeno není.
Nabízeli jsme experty a kapacity z mnoha různých oborů, předkládali příklady ze zahraničí, bojovali za ohrožené skupiny obyvatel, za pomoc naší ekonomice, snažili jsme se o zapojení českých firem a jejich výrobků v boji s epidemií. Většinu toho však vláda prostě nevyslyšela. A já zdůrazním, že opět marně, ačkoliv na tomto se Sněmovna dohodla, že tyto informace dostaneme s výrazným předstihem. Takže asi za mě - bez garantování férovosti opatření a bez odborných podkladů pro to rozhodnutí nemohu jako poslanec další prodloužení nouzového stavu dle návrhu vlády podpořit.
Ostatní osoby s přednostním právem umožní vystoupení pana ministra zdravotnictví, jak jsme se tady dohodli během vašeho projevu. Takže pan ministr zdravotnictví a poté pokračujeme dle přihlášek. Jako první bude potom písemná přihláška pana předsedy Rakušana.
Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení páni poslanci, děkuji vám velmi za to, že jste mi umožnili zde vystoupit ještě před vašimi vystoupeními s právem přednosti. Dnes bych rád doplnil informace, které se týkají naší žádosti o prodloužení nouzového stavu. Tak jako všichni ostatní budu pochopitelně s pokorou respektovat vaše rozhodnutí, protože jste to vy, kdo měníte zákon a stanovujete jej. Předtím, než tak učiníte, však jako ministr zdravotnictví, ale také jako občan cítím povinnost vás informovat o konkrétních datech, na jejichž základě potom jistě správně rozhodnete. Dovolte mi nyní zaměřit své sdělení na několik oblastí. Tento nový index rizika byl vyvinut v široké spolupráci expertů jak Ministerstva zdravotnictví, kde chci vyzdvihnout neocenitelnou a nenahraditelnou roli ÚZIS, tak ve spolupráci s experty zahraničních a českých univerzit. Všichni víme, jak ten systém vypadá, jakým způsobem je barevně a jinak kódován, a všichni víme, že denně můžeme sledovat jeho vývoj. Je to mimo jiné i naše snaha o to zvýšit transparentnost rozhodování a přiblížit ho občanům. A poslední z parametrů je, zda dokážeme nakažené účinně a rychle zachytit, o čemž vypovídá pozitivita testů a systém trasování. Zásadní je, že pro rozhodnutí o přechodu do vyššího stupně pohotovosti je především zohledňován nárůst indexu rizika trvající tři a déle dní. Tento systém není robotickým systémem. Jestliže se bude situace ubírat tak, jak je tomu nyní, a stav se bude zlepšovat, potom ve snaze snížit pravděpodobnost rozkolísání systému víme, že to bude minimálně sedm dní, po které musí trvat lepší rizikové skóre, abychom byli schopni doporučit nižší rizikovou kategorii. Udržitelnost tohoto systému je základním úkolem dalších týdnů. Dobře je, že v žádném z regionů nedochází k eskalaci do vysoce rizikových scénářů. Jenom a jenom tak bude zpomalování pokračovat a systém bude dále udržitelný, neboť situace je stále velmi nestabilní, a tudíž zranitelná, pokles a pozitivní trendy nejsou stejně patrné ve všech regionech, a jak jsem už byl řekl, stále máme velké množství nemocných v našich nemocnicích. Trvá i riziko nákazy mezi seniory. Počet testů, které se provádějí, se pohybuje na adekvátních počtech a je dobře vidět, že klesá procento pozitivity těchto testů, nicméně stále se pohybuje kolem 20 % a to je jasný důkaz trvajícího komunitního šíření v populaci.
A já tady chci zdůraznit, že jedna věc se nám povedla hned na začátku, a to z mnoha důvodů. Tam se totiž povedlo, že - nevím, kdo na to přišel, ale zasloužil by za to Nobelovu cenu podle mě - že jsme začali šít roušky. Dneska už máme čísla, já za ta čísla děkuji, a ta čísla říkají, že v celém světě se to naučili od nás. A já řeknu, v čem vidím velkou výhodu těch roušek. My jsme přišli na nějaký nápad, kterého se lidé ujali, protože přišlo něco cizího, my jsme nevěděli, měli jsme strach, ještě to nebyl ten respekt. Byl to ten strach z neznáma, z toho, že na nás něco působí a my nevíme jak a nevíme ještě ani, jak to dopadne. Rozumíte, my jsme byli s holýma rukama. My jsme vůbec nevěděli, co máme dělat. Ale někdo řekl, když si nasadíte roušku, tak to pomůže. A ono to na prvním místě pomohlo psychicky. To byla první věc. A druhá věc, v tu dobu si také na základě tohoto nařízení a toho, že to lidé vzali aktivně, většina lidí, ne ten počet, který je teď v tuto chvíli, většina lidí prostě řekla, jo, je to ta zbraň, a někteří to tolerovali a samozřejmě už od začátku byli někteří, kteří proti tomu reptali. Ale byla to zbraň, byla to obrana, byla to šance. Takhle ale jsou vlastně všechna ta opatření postupně poznávána jako správná, nebo méně správná, mají nějakou chybu. A já se na tohle zaměřit nechci. Já chci poděkovat za toho "psa". Já to zlidšťuji. Já nechci říkat, co to znamená, ale ten PES ve mně vzbuzuje takovou tu domácí důvěru. Já jsem lesák, psa jsem měl a jsem velice rád, že můžu říct, to je prostě přítel. To je prostě něco, co by nám mělo pomoci při všech těch problémech, které teď jsou před námi. A je samozřejmě popsán nějakým způsobem, byla tady řada připomínek, a já k těm vnitřním věcem nemám připomínku žádnou, protože tady zazněly a pan ministr už tady jasně naznačil, že některé věci bude akceptovat, a já pevně věřím, že je akceptovat bude. Nicméně v systému tam chybí jedna zásadní věc a já o ní chci mluvit. V tom systému chybí přechod z nouzového stavu mimo ten nouzový stav. Ale systémově chci, abychom skutečně teď - a to je má prosba, to není žádná výtka, nic - jenom abychom věděli, že za určitých okolností ten nouzový stav končí. V okamžiku, kdy to budeme vědět systémově, tak to budeme vědět už jednou provždy. A teď řeknu, tam totiž jsou různé možnosti v tom nouzovém stavu. Tam je totiž taky možnost, že ten nouzový stav ukončí vláda sama, protože zjistí, že už ten nouzový stav nepotřebuje. To znamená, když tady padlo osm dní, tak to je vysloveně málo, to znamená, mělo by to být čtrnáct, patnáct dnů, patrně patnáct dnů, že by byl ten ideální stav, abychom se přesvědčili, co to dělá teď bezprostředně. A znovu říkám, kdyby tady existoval jasně daný ten bod, ve kterém by bylo řečeno ano, my třeba po třech týdnech zjistíme, že už nám to funguje, tak my už řekneme, teď už můžete. Ale samozřejmě, že tady jsou okolností různých věcí, ale teď říkám, ony vždycky budou nějaké významné dny, víceméně ano, máme Velikonoce, které jsme strávili s covidem, teď jsou Vánoce, které v nějaké míře už s covidem patrně také strávíme, ale to je možné zohlednit a nemusíme mít úplně všechno napsáno. To znamená, já to dávám skutečně jako podnět panu ministrovi, a řekl bych, kdyby tady byl kolega Hamáček, tak bych to řekl i kolegovi Hamáčkovi a řekl bych to i předsedovi vlády. A dávám to jako námět, který by nás mohl spojit, protože bychom mohli na téhle věci dojít k určité shodě. A dopracování v tomto duchu je z mého pohledu důležitější než dopracovat jednotlivosti, které se dají pochopit, a nějaké nesrovnalosti, ke kterým tam došlo. A já tu srozumitelnost beru za nás za všechny, protože teď, v tuto chvíli, o tom nouzovém stavu rozhodujeme většinou téhle Poslanecké sněmovny a já to beru bez ohledu na to, jestli projde ten, nebo jiný pozměňovací návrh, tak to beru, že to je naše rozhodnutí.
Schůze byla přerušena těsně před ukončením hlasování.
Děkuji, pane předsedo. Budeme tedy pokračovat hlasováním jednotlivých bodů doprovodného usnesení TOP 09, ODS a KDU-ČSL.
Tento návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
h) aby zveřejnila plán a harmonogram návratu zdravotnických zařízení ke standardnímu režimu péče o všechny pacienty.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Hlasování číslo 28, přihlášeno 95, pro 32, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Dobře. Takže budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Černohorského proti hlasování 28, předpokládám, tomu poslednímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme tedy opakovat to hlasování číslo 29 týkající se...
Také já nerad, a to víte, dělím ten svět na černobílý, kde jsou tady jasné oběti a na druhé straně jasní predátoři. O tom je to. Není to o tom, že by se nadržovalo nějak dlužníkům nebo věřitelům v nějakém jiném případě. Do tohoto návrhu to nepatří, ale myslím si, že je dobré, aby to tady zaznělo.
Jsme v mimořádné situaci, bezprecedentní, nemáme zkušenosti, pandemická krize, a nám se dostává nejenom signálů, ale i důkazů o tom, že dochází k velmi intenzivnímu propadu některých ekonomických odvětví a s tím samozřejmě související problémy. Ale samozřejmě když už taková norma, jak tady moji předřečníci podrobně vysvětlili, se připravuje, tak to vyvolá řadu dalších problémů a musí se novelizovat tím nejlepším možným způsobem v relativně krátkém čase nebo krátké době i související procesní předpisy. Jak víte, tak musí projednat s klienty všeobecné obchodní podmínky, to jsou dva měsíce, musí nastavit technologické systémy, další měsíc. Čili ten navrhovaný termín 1. ledna by fakticky vedl k tomu, že bychom měli zákon, ale ten zákon by vůbec nemohl fungovat, protože banky by nebyly schopny takové účty zakládat. A myslím, že i napříč politickými stranami, politickým spektrem takovouhle novou právní regulaci bez ohledu na to, jestli jsou to koaliční, nebo opoziční poslanci, podpoříme, nebo většina z nás. Já v to tedy pevně doufám.
Tváří se tady všichni neuvěřitelně mravně, jak je to pomoc dětem. Jsou dvě skupiny rodičů - a řekněme si zcela na rovinu, téměř vždy otců - které neplatí. Jedna skupina, která na to prostě nemá, ale pak je to podle mého názoru opravdu zralé a správné na sociální dávku, protože je úplně jedno, jestli ten tatínek, který na to nemá, nebo i ta maminka, s tím dítětem žijí nebo mají platit výživné. Když s ním žijí a nemají na to, aby platili, nemůžou pomoct té druhé, tak přece je taky potřeba, aby stát nějakým způsobem vstoupil. A pak ta druhá skupina, což jsou ti, kteří se o ty děti hádají. Protože to je ta druhá skupina, která neplatí. A ten tatínek se brání čím? A teď řekneme ne, on si to na sebe vezme všechno stát a bude to ještě jednodušší pro tyhle rozhádané skupiny, kde je to vždycky vina obou dvou. Mně to připadá strašně nerozumné. Měli jsme to tady včera, budeme to tady mít za hodinu. Na jednu stranu se pořád bavíme o vymahatelnosti práva, zejména ve vztahu k výživnému. Ale já nevím, proč zejména ve vztahu k výživnému. A je jedno, jestli mi to dluží za dítě, nebo za to, že jsem mu postavil koupelnu. Buď chceme, aby lidé své závazky plnili, a já to chci a chci to i v tomhle případě, a nemá to na sebe přebírat stát.
Rozprava bude pokračovat. Nyní je přihlášena paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, po ní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo. Já myslím, že v téhle principiální rovině se hezky ukazuje, jaký je rozdíl mezi pravicí a levicí, a že tedy ten spor, v uvozovkách spor, nebo ta diskuse a to dělení není mrtvé. Důležitá je samozřejmě nejenom oblast vymahatelnosti, ale také prevence. Cochemská praxe, jak tady už byla dnes zmíněna, stále bohužel není plošněji využívaná a v České republice k jejímu uplatňování dochází jen velmi pomalu. To je možné zlepšit a myslím si, že by bylo namístě se zabývat zejména tím. A neplacení výživného ze strany jednoho z rodičů je právě nástrojem toho, jak si ten spor v uvozovkách řešit, jakkoli všichni víme, že řešení to samozřejmě žádné není. To je věc, kterou bychom se měli zabývat prioritně. Zavádíme tady další z mnoha sociálních dávek. Já bych tam pár tipů měla, ale nechám si to na to, až vás na Ministerstvu práce a sociálních věcí nahradíme a budeme moci ten nepořádek začít dávat do pořádku.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Aspoň na záznam tedy. Tam jde o to, že my nevíme, jaký přesný dopad na vztahy rodičů to náhradní výživné bude mít. To je právě to, co jsem se ptala paní ministryně. To by mi přišlo naprosto zásadní. A jestli tedy můžu na pana kolegu Bendu. Tam jde o to, že jsou dvě skupiny rodičů. A já jsem o tom sama mluvila, že co se týče placení výživného, je jasný vztah mezi tím umožněním podílet se na výchově a placením výživného. A to je ta poslední věc, co chci říct. Situace je prostě komplexní. První příčina je předcházet rodinným sporům eskalovaným do nepříjemných rozvodů, čili systémová podpora rodinných poraden, systémová podpora práce s rodinami, kde dochází k problémům a třeba k rozchodu. A to je to, čím skončím. Takovéhle vyhodnocení bych si přála. Mohlo by to být i na poměrně malém vzorku, když se reprezentativně zvolí.
Děkuji paní poslankyni Richterové. Je tady nesmírný hluk. Máte slovo.
Jestli to bude mít nějaký dopad. To přece není vůbec žádný argument, že jsem bezúhonný otec.
Nyní faktická poznámka poslance Václava Klause.
Čili to bude jediné. To je možná stejně hrozné jako to, že jim posílá o pětistovku méně. Toto vy přesně tímto zákonem děláte.
Děkuji moc. A my neuděláme nic takového, co jste tady krásného a vzletného řekla, bez toho, abychom to neměli finančně podpořeno.
Vážené kolegyně a kolegové, já naprosto respektuji, že máme různé názory. Jste vládní strana. Těch 150 milionů dnes navržených je málo, já si to myslím taky.